Takže nás přestaňte trénovat!
Děkuji, dobrý večer. Ode mě teď zazní, kolegyně, kolegové, technické informace k provedení volby. Teď pro vás, kteří jste tu noví. Hlasovací lístky vydáváme ve Státních aktech na levé straně místnosti pro poslance. Dělíte se do dvou řad. Je to důležitý moment, protože z těch, kteří přijdete k volbě, se vypočítává pak celkové kvorum. V prvním kole je předsedou nebo předsedkyní Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, tedy těch, kteří se volby zúčastní. Do případného druhého kola v tomto případě postupuje stejná kandidátka. To je vše, tolik technické informace. Já teď, tak jak jsme už tady zvyklí, stanovím nějakým kvalifikovaným odhadem dobu na vydávání těch lístků a označení na provedení volby. Děkuji.
Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání. V jednacím sále se sejdeme v 19.10 hodin.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem vystoupit chtěl a nebudu krátký. Chtěl jsem pouze říct, že poměrný systém je zaručen a je dán vlastně i v těch výborech. A bylo to co jiného než politické rozhodnutí? Můžete tomu říkat politický handl. Já bych tomu tak neříkal, je to legitimní politický nástroj, jak získat podporu pro menšinovou vládu. Takže prosím řekněme, jak to je. Je to zcela racionální rozhodnutí a je to rozhodnutí politické.
Děkuji za slovo. Věta o tom obědě je má z minulého volebního období. Nic jsem nečetl, fakticky jsem tehdy debatoval, myslím, že k daňovému balíčku, a reagoval jsem tady na výkřiky z vládních lavic: To je hrozné, on už zase jde. Slyšeli jste od někoho z nás nějakou kritiku na Karla Havlíčka? Takže buďte tak laskavi, hajte svého kandidáta a přestaňte plivat na naši kandidátku.
Pan poslanec Jakob faktická poznámka, poté paní poslankyně Peštová.
Ještě jednou dobrý den. Jak již jsem řekla, jsem nováčkem a dneska jsem si to tady odseděla. Byla jsem tady celou dobu. Kdybyste si to odseděl stejně, jak jsem si to odseděla já, tak byste slyšel, že tento názor není jediný, tohoto odboru. A byly zde citované i další názory - ústavních právníků. Jestliže chceme vědět, zda je to protiústavní, nebo respektive protizákonné, či není, tak musíme podat žalobu, abychom se toto dozvěděli.
Opět dobrý den, dámy a pánové. Chtěla bych říct, že pokud byste tu byli, tak byste zjistili, že část poslanců hnutí ANO se výhradně vyjadřovala k různým aspektům možnosti volby. Nehodnotila žádného kandidáta. Ale pardon, to vy nevíte, protože jste tu nebyli.
Děkuji moc.
To byl důvod, proč jsem tady vystoupila, proč jsem reagovala, jak jsem reagovala. Nebylo to obecně na všechny ženy v této Sněmovně, bylo to na vás, paní kolegyně. Nemáte pravdu.
Děkuji za přesné dodržení času.
Hezký den. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Víte, my tady ale vedeme trochu zbytečnou diskusi. Nikdo přece nepopírá, že hnutí ANO, s tou silou a úspěchem, který ve volbách mělo, má právo navrhnout svého nominanta na funkci předsedy Poslanecké sněmovny, a my tady povedeme férový souboj mezi silnými koalicemi, mezi silným klubem hnutí ANO. Jeden ministr Havlíček, druhý ministr Havlíček, předseda Poslanecké sněmovny Havlíček. Mně opravdu tenhle předsudek dopředu přijde trochu trapný, nezlobte se. Někomu říkat, že něco nezvládne, že nějaké funkci ještě nedorostl... Je to věkem, je to snad dáno pohlavím, nebo čím je to dáno? Je to předsedkyně úspěšné politické strany, kterou úspěšně vede. Nechte si tyhle vaše předsudky. My také podporujeme jako koalice Pirátů a Starostů Markétu Adamovou Pekarovou na tuto funkci a já mám od ní jasná očekávání. Bude to předsedkyně Poslanecké sněmovny, s proevropským směřováním, jasná demokratka. A já předpokládám, že zvedne tu laťku na úrovni předsedy Poslanecké sněmovny.
Pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Koten.
Omlouvám se, bohužel tady asi je nedoraz v komunikaci v rámci klubu hnutí ANO. Je to s podivem, protože máte předsedu volební komise, ale pokud tak nebylo učiněno, tak já tady zastoupím kolegu Kolovratníka a, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Volný, odcituji dohodu, která byla předána volební komisi a zároveň prošla včerejším jednáním volební komise. Skutečně bude reprezentovat všech nás 200 poslanců, a to si myslím, že je velmi důležité.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ale pan Koudelka to naprosto zpochybnil a byl velice nerad...
Paní poslankyně Pastuchová a její dvě minuty.
A vy jste neřekla, že to platí na mou osobu, Pastuchovou a Dražilovou. A stojím si stále za tím, že pozice záchranáře či ředitelky v domově seniorů není nic méně než předsedkyně nějaké politické strany.
Tak věřím, že dneska opravdu už naposled.
Článek vypadá jasně a srozumitelně i pro neprávníka. Také toto ustanovení vypadá jasně a srozumitelně. Nicméně k němu a k dalším doplňujícím ustanovením uvedl legislativní odbor Sněmovny ve svém stanovisku ze dne 26. října 2021 následující citaci: "Doslovnou jazykovou interpretaci předmětného ustanovení je proto třeba odmítnout jako nesprávnou až absurdní." Pokud přijímáme v jednom případě možnou logickou konstrukci o absurdnosti doslovné jazykové interpretace, proč ji nepřijímáme v obdobném případě? Ano, jsem si vědoma složitosti výkladu ústavy a zákonů i hraničního zjednodušení, které jsem uvedla. Jak mají však mít občané důvěru ve stát, když ostatním lidem nepolíbeným právem musí jen ti nejzkušenější a nejlepší právníci složitě vykládat věci, které v textu prostě ostatní nevidí? Znemožnění kandidatury jednoho z poslanců na funkci v Poslanecké sněmovně považuji za nehorázné. Zákony je nutné nejen vydávat, ale také aplikovat v praxi. Jen doufám, že si na dnešní diskusi vzpomeneme vždy, až nám některý z kolegů bude o svých fakt dobře míněných pozměňovacích návrzích říkat: Však si praxe poradí. Za mě fakt neporadí. Praxe potřebuje srozumitelnost a jednoznačnost, a ne podhoubí pro vedení velkého množství různých sporů. Včera jsem si nechtě zapnula televizi. Moderátorka pořadu ČT se opakovaně ptala, proč ANO staví kandidáta na post předsedy Sněmovny, když prostě nebude zvolen. Je snad problém, že o jednu funkci se uchází více uchazečů? Je takový problém, že budou dva kandidáti? To jsem opravdu nepochopila. Vrátím se k podstatě. Neslučitelnost funkcí je v našem právním systému relativně běžná, a pokud jsem se s ní setkala, obvykle byla v příslušných ustanoveních řešena následná situace po případném zvolení. U ustanovení klubu absence řešení pro koalice absolutně nevadí a nyní absence řešení vadí. Připomínám již mnou uvedenou citaci ze stanoviska legislativního odboru Sněmovny, jenom pro případ, abychom věděli, jak se k podobným stanoviskům stavět. Připomínám, co uvedli. Prosím, udělejme to i při výkladu týkající se čl. 32 Ústavy.
Děkuji paní poslankyni Ožanové. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, vážená vládo, já vám nabídnu trošku jiný pohled, protože už jsme tady všechno slyšeli. Já jsem měl také připravenou trošku oslavnou řeč na pana vicepremiéra. Nicméně máme tady velké množství nových poslanců, tak já vám nabídnu tento výklad. Poslanecká sněmovna je suverén. To tady budete slýchat celé čtyři roky. Tím, že je suverén, může hlasovat a rozhodnout o všem, v čem nemáte jistotu, že je právně podloženo. Nicméně je velmi jednoduché jako poslanci - a to vám bude za chvíli umožněno - hlasovat o tom, zda pana vicepremiéra do této volby pustíte.
Skoro nikdo tady není, až na čestné výjimky, kterým chci poděkovat. Vidím tady některé kolegy z Pardubického kraje - aby to nebyl polibek smrti, nebudu jmenovat, ale vážím si toho, a vím, že to berou vážně, že tady jsou. Ale kde jsou páni Fialové, Stanjurové, Jurečkové, Rakušani? Kde je paní Adamová Pekarová? Takhle berete vážně tu volbu? Takhle berete vážně opozici? To jsou ty nové hodnoty? Karel Havlíček tady celou dobu je, celou dobu tady sedí a přistupuje k tomu vážně. Tak tohle je ta změna, které jsme se dočkali. Takhle vážně nová koalice bere nás, budoucí čekající opozici. To je na úvod. A teď ty tři body, které chci povědět. No, já připomenu debatu k EET, připomenu debatu ke stavebnímu zákonu, debatu k volbě Rady České televize. Posledního půl roku v tomto kalendářním roce demokratická opozice tady říkala, že je nespokojená.
Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Přistoupíme k hlasování, kdo souhlasí s procedurálním návrhem. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Poprosím všechny kolegy, aby ukončili diskuse, jestliže mají něco k projednání, aby tedy urychleně opustili sál a umožnili vystoupení své kolegyně.
Jeden z výkladů tady už byl opakovaně citován, takže se mu nebudu věnovat. To naprosto chápu. Čl. 22 totiž říká: "S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon." Nicméně tady o to nejde. Co to znamená?
Já však považuji za důležité, aby se tady ta diskuse vedla - nikdy jsem nenazvala Poslaneckou sněmovnu žvanírnou, nikdy jsem o ní tak nesmýšlela, a proto si té diskuse tady nesmírně vážím, byť se někdy může jevit až příliš osobní, vyhrocená a někdy podle mého názoru je to až trošku zbytečné. Přiznám se vám všem, že když jsem vstupovala do politické strany, tak jsem neuvažovala o tom, že bych jednou tu stranu vedla, dokonce jsem ani neměla úplně hlavní cíl být v nějaké politické funkci, třeba právě volené, jako je Sněmovna. Já se nikdy nebála, to tady chci říct jednoznačně. Nikdy jsem se toho nebála, jinak bych také dnes tady před vámi nestála. Ale zároveň nezapomínám na to, že je to střet názorů, myšlenek a zkrátka ty nemáme všichni stejné, jinak bychom nebyli v různých stranách. Musím říct, že je to jedna z těch oblastí - lidská práva obecně - která mě zajímá, a nejenom v České republice, ale i všude ve světě. A já se o to budu snažit. K tomu bych chtěla přispět. Kdybyste se ptali na mé jazykové znalosti, tak anglicky se bez problémů dohovořím. Ráda bych, aby Poslanecká sněmovna byla otevřená veřejnosti, aby - když jsme teď vzhledem ke covidovým opatřením museli třeba uzavírat výbory - jsme si na to nezvykali. Chtěla bych to také i u nás tady zavést. Spolupráce s vámi a podmínky pro vaši práci, a to bez ohledu na to, z jakého jste klubu, jsou podle mě také nesmírně důležité. A tím bych chtěla završit. Já myslím, že není měřítkem naší úspěšnosti to, kolik zákonů tady schválíme, že ta kvantita skutečně není tím, podle čeho se má posuzovat naše práce, ale má to být kvalita.
Teď už dobrý večer, vážení členové vlády, paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Volební komise návrhy, které poslanecké kluby doručily, projednala večer po 18. hodině a přijala své usnesení číslo 8, které bylo neprodleně zasláno předsedům poslaneckých klubů, a také ho máte k dispozici před sebou. A tady doplňuji nebo upřesňuji: nemusíte hlasovat pro všech šest jmen.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Zaznamenali jsme často až nenávistné výroky politiků i médií, které zastoupení poslanců SPD ve vedení Sněmovny odmítají. A na tom se nic nezmění ani nyní." SPD rozhodně není v ničem extremistická. Zastupuje naopak názory a postoje většiny občanů této země, a to ať už nás volí, nebo ne. Za extremistu média i politici ale označují kohokoli, kdo má jiný názor, a v tomto ohledu musel váš výrok odmítnout i sluníčkářský web Demagog.cz, který tento výrok označil jako nepravdivý. Ani Ministerstvo vnitra pana Hamáčka si nedovolilo parlamentní stranu, která prosazuje svobodu a demokracii, označit za extremistickou. To zcela zásadní a velmi pikantní je, že názory, které prosazujeme, fakticky před volbami převzaly všechny parlamentní strany. SPD je označována jako xenofobní a nacionalistická, protože dlouhodobě odmítá nelegální a kulturně nepřizpůsobivé migranty přijímat v České republice. Po letech kliček se ale k našemu názoru připojily všechny parlamentní strany. Vážené kolegyně a kolegové, všichni vaši zástupci ve veřejných debatách deklarovali odmítnutí kvót na migranty a jejich přijímání. SPD také patří k největším kritikům Evropské unie, to je pravda, a jejího vedení v Bruselu. Ale opět, všechny strany, jak tu sedíte, jste se shodovaly na názoru, že Brusel a Evropská unie fungují špatně a že v mnohém poškozují naše zájmy, a to ať už šlo o konkrétní směrnice z minulosti, tak o chystaný Green Deal, který shodně všechny parlamentní strany, přesněji koalice a strany, označily za pohromu, která může naší zemi způsobit a patrně způsobí nesmírné, miliardové škody. V čem se lišíme? Všichni víme, že král je nahý a že Evropská unie škodí. Ale zatímco my jsme se vzdali naděje, že ji lze reformovat, vy jste ještě k tomuto názoru nedospěli. Jako ve většině témat jsme prostě jenom o krok napřed. Stejný názor ostatně měli Britové, kteří z EU vystoupili, a stejný názor mají například Švýcaři nebo Norové, kteří do Evropské unie z tohoto důvodu raději ani nevstoupili. Jsou snad Švýcaři extremisté? Stejně jako oni chceme nevykastrované funkční referendum, právo občanů rozhodovat o své zemi, tak jako tento zákon mají prakticky všechny země Evropské unie s výjimkou Kypru a Belgie. Jsme kritičtí k fungování NATO jako jediného garanta naší bezpečnosti. Tyto pochybnosti musí mít každý, kdo sleduje výsledky politiky NATO v posledních letech. Každý, kdo vidí a slyší, musí pochybovat. To není proruský postoj, to je jen vnímání reality, kdy se vytváří bezpečnostní vakuum a Česká republika se může stát pouhým objektem cizích zájmů stejně jako v minulosti. A těch extremistických a teroristických organizací, se kterými Piráti spolupracují, bude samozřejmě daleko více. Ale dobrá, jsme tolerantní a nikdo by pana Bartoše, který se fotil několikrát opakovaně s vlajkou Antify, a jeho kolegy za skutečně extremistické názory trestat neměl. V demokracii stačí, že ho přestali volit občané. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem si naprosto vědom toho, že funkce ve Sněmovně nejsou nijak nárokovatelné. Platí nejen v tomto případě nepsaná pravidla a dohody stran. Fakticky je rozdělení funkcí vyjádřením vztahu vlády vůči opozici a v tomto případě není třeba používat falešné záminky ani nepravdivou dehonestaci SPD.
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to je zákon, má dvě minimální hranice počtu poslanců pro vznik klubu. Původně to bylo deset. A tady máme ten kámen úrazu. No a z toho pak už plynou jenom ty důsledky. Ale myslím si, že je to trošku střelba do vlastní nohy.
Přesně to zní "Tabulka číselných podkladů pro ustavení na volbu orgánů Poslanecké sněmovny podle zásady poměrného zastoupení". Jinými slovy, to je nějaká zvyklost, která se samozřejmě dodržuje u výborů. Co tím chci říct? Takže tam podle obou tabulek, ať už se na to budeme dívat podle klubů, nebo podle koalic, tak tam vychází tři. To ale v této chvíli také nenastává.
Můžu říct svůj názor? Válka skončila. My už nikdy neprohrajeme bitvu u Stalingradu a oni nikdy nevyhrajou. Víte, co společně můžeme prohrát? Bitvu o dnešek a zítřek. My všichni budeme bojovat o identitu Evropy. Původní obyvatel Evropy vymírá. Anebo ruský šváb? Co já mám s Putinem? Pojďme se dohodnout, že budeme řešit konkrétní věci. Porodnost bez bydlení není možná, aby tady existovala. Já jsem tady dlouho, ono se o tom fakt vůbec nemluvilo. Dneska je to postavené tak... Ony de facto splnily svůj program. Já tam bydlím. Nikdy tady žádný Rom ani žádný nepřizpůsobivý nedělal žádný zákon. Když mají být nějaké volby, někdo přijde s nějakou nulovou tolerancí - takový bláboly, a já jsem extremista, když o těchhle věcech začnu mluvit. Já jsem extremista, když začnu mluvit o tom, že dva chlapi a veverka nemůžou mít dítě. Je to součást demokracie.